Tento návrh byl také přijat. Omlouvám se, pan předseda klubu Stanjura s přednostním právem? Kdo je proti tomuto návrhu?
To je na tom ta v podstatě neuvěřitelná argumentace. Poctivá odpověď panu poslanci Votavovi. Já jsem tenkrát nenavrhoval zavedení zelené nafty, ta existovala. Nechci říci, že zelená nafta, ale vůbec způsob přerozdělování a její priority mě vedly k tomu, že jsem tu stranu opustil a začal jsem prosazovat rozpočtově odpovědnou politiku. Takže to si musíte vyřídit s Bělobrádkem, ne se mnou.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové.
Nikdo se do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Prosím, pane zpravodaji.
Děkuji za slovo. Chtěl jsem navrhnout zkrácení lhůty na projednávání ve výborech na 30 dní.
Pan ministr financí má zájem o závěrečné slovo? Nejdříve tedy návrh na zamítnutí návrhu zákona, který padl v rozpravě. Prosím, přihlaste se svými evidenčními kartami. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 19 a ptám se, kdo je pro zamítnutí návrhu zákona. Návrh nebyl přijat. Budeme se tedy zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Nikoho nevidím, budeme tedy rozhodovat o tomto návrhu. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Pokračovat budeme bodem číslo Z pověření vlády předloží návrh zákona osobně předseda vlády Bohuslav Sobotka. Požádám pana kolegu Klučku, Beznosku a Schwarze, aby byli připraveni ke svým zpravodajským zprávám. Konstatuji, že předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost, výboru pro obranu, rozpočtovému výboru a ústavně právnímu výboru. Prosím, aby se slova ujal nejdříve zpravodaj výboru pro bezpečnost a zároveň výboru pro obranu, pan poslanec Václav Klučka. Pane zpravodaji, informujte nás o jednání těchto dvou výborů.
Děkuji, pane předsedající.
Bylo jim umožněno, aby se k žádosti policie osobně vyjádřili. Své jednání uzavřel mandátový a imunitní výbor dnes, kdy jsme se sešli na schůzi.
Děkuji, paní předsedkyně. Prosím zpravodaje mandátového a imunitního výboru pana poslance Matěje Fichtnera, aby se ujal slova.
Děkuji, pane předsedo, za slovo. O co jde. Mandátový a imunitní výbor projednávání věci uzavřel dnes, kdy přijal usnesení číslo 66, kterým navrhuje Poslanecké sněmovně, aby rozhodla o návrhu usnesení. Ten návrh usnesení máte všichni na stole.
Dobré odpoledne dámy a pánové. Takže jestli se mohu odkázat na nějaké zvykové právo v této Sněmovně, tak bych tak v tuto chvíli činila.
Já samozřejmě postupuji podle jednacího řádu a uděluji slovo tak, jak jsou jednotlivé žádosti o vystoupení.
Závěr toho všeho je, že je třeba kultivovat českou justici, kultivovat policii, kultivovat moc výkonnou. Ještě bych se za svou osobu ohradil, že tedy není, že se snažím dodržovat politický program.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Sedí tam někde? Víte, já jsem druhý, který mluví z praxe. Nezlobte se, neurážejte se, ale pan docent Svoboda a já, my mluvíme z praxe. Všechno, co tady padlo, vždycky trošku něco platí. Nestydím se vám to tady říci. Neřeším její vinu. A předtím, nezlobte se, ani pes neštěkne. O mně se to ví jedny krajské volby, druhé krajské volby, prošel jsem, kandidoval jsem jako stíhaný šéf policie, nikdo to nikdy neřešil, povídalo se o mně. Já jenom chci říci, ta paní je na tom špatně. Já také celou dobu. Vždyť jsem to tady zažil i jako předseda komise. Hned jeden z kolegů prostě to označil, že nemůže - Je to o tom jednotlivém člověku. Každý na to má svůj názor, ale opravdu se to týká společnosti, fungování. Všichni víme, že to špatně funguje. Já jsem toho svědkem, pan docent si to také zažil. Ptejte se nás, jaké to je, jak je to dobré.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Dobré odpoledne, vážená paní předsedkyně, vážení kolegové a kolegyně. V téhle Sněmovně bývá dost často zvykem míchat hrušky s jablky a dneska jsme k tomu přidali ještě švestky. Mluvíme tady o omezení imunity poslanců a je to určitě diskuse, která dává smysl. Mluvíme tady o práci policie a o práci soudů. Je to diskuse, která dává smysl. Je zcela evidentní, že rozhodnutí této Poslanecké sněmovny ovlivní její profesní osobní život.
Prosím k mikrofonu pana poslance Gabala s jeho faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji. Byl jsem rozhodnutý hlasovat pro vydání. Přesvědčil jste mě, že budu hlasovat proti vydání. To není politický program. Vy argumentujete doktrinálně, bez znalosti dějin.
Děkuji za dvě minuty. Ale já jsem se přihlásil k mikrofonu, protože jestli fakt něco nemám rád, tak takové ty fráze "situace je taková, jaká je, všichni to známe", "zákon je takový, jaký je, všichni to známe". A pan kolega před chvilkou říkal "média jsou taková, jaká jsou, všichni to známe". Na rozdíl od nás všech ostatních. Tak mluvíte i o těch denících a o těch serverech, které patří vašemu předsedovi, nebo ne? To má fakt nulovou informační hodnotu.
Ta věta zněla ještě líp - máme média, jaká máme. Ano, máte média, jaká máte. To se lépe říci nedá a těžko pokračovat. To je ten mediální hon. A to nebude, pokud nebude vydána. Jo? Takhle jsem ten hon myslel, ne jinak.
Děkuji. Vážená paní předsedající, pane ministře, paní a pánové, já ještě jednu poznámku k imunitě a indemnitě.
Prosím k mikrofonu pana poslance Komárka a jeho dvě minuty.
Já jenom prostřednictvím vaším, paní předsedající, připomenu panu Gabalovi, že on ví, že jsem přece jenom něco přečetl a že ty dějiny znám, tak ať si nehraje, že to neví. A za druhé, já skutečně pouze chci upravit rozumně zákon o imunitě tak, aby vyhovoval současným podmínkám, to znamená rozumně omezit - a znovu říkám, nechci, aby byli lidé dvojí kategorie, jedni, kteří mohou být, jak říkáme, policií neprávem stíhání, a druzí ne. Prostě můj smysl pro spravedlnost mi to nedává.
Důvod byl jediný - vždy když běžela v té či oné společnosti diskuse o míře podpory, kterou z veřejných zdrojů má dostat zemědělství té či oné země, tak aby to nevypadalo, že dostali přidáno, tak jim dali daňovou úlevu. Ono v tom objemu došlo ke stejnému efektu, ale v daném okamžiku se to lépe politicky zdůvodňovalo. Koneckonců je to poměrně obvyklý, byť nešťastný trik v celé řadě jiných disciplín. Například je známo, že na amerických základnách jsou obchody osvobozeny od daně, kde nakupují vojáci. To je ze stejného důvodu. To je zhruba ten dopad do příjmů, bilance, který ta vratka bude mít. Ale dají se dotovat na výdajové straně. Nemusíte kvůli tomu ničit daňovou správu, nemusíte otevírat obrovská vrata daňovým únikům, které to samozřejmě představuje. Připomínám, že vláda jako jednu z priorit má také boj proti daňovým únikům a že samozřejmě každá taková distorze je otevřená brána daňovým únikům. Ale protože ten způsob existuje, je jednodušší, systémovější, tak prostě jenom proto, že kdysi jste nám sáhli na náš grál, na naši zelenou naftu, a my ji chceme zpátky, tak teď učiníme daňovou distorzi a otevřeme bránu daňovým únikům.
Děkuji a nyní je dalším přihlášeným pan ministr financí Andrej Babiš.
Ohledně zelené nafty.
Dobré odpoledne. Nyní s přednostními právy pan předseda vlády Bohuslav Sobotka a poté pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.
A rozhodli jsme se na jednání vlády, aby se tyto dva návrhy projednávaly samostatně, protože jsme předpokládali, a bohužel jsme se mýlili, že tady v Poslanecké sněmovně je odpovědná opozice, která nebude blokovat projednání návrhu zákona, který už tak má zpoždění. A to, že ten zákon má zpoždění, není vina této vlády, protože vláda ten návrh připravila a předložila v rámci svého mandátu, který máme. Prostě byla to řádná příprava, ten zákon byl řádně prodiskutován, byla připravena příslušná novela a vláda ho poslala na jednání Poslanecké sněmovny. Na jedné straně zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků, což je v zásadě harmonizační úprava, která byla vyvolána tím, jak se pohnul kurz české koruny, a na druhé straně novela zákona o spotřební dani, která řeší návrat zelené nafty. Já jsem se zaujetím poslouchal argumentaci pana předsedy Kalouska o tom, jak tedy on má tu výbornou cestu, kde nebudeme obnovovat zelenou naftu a navýšíme místo toho dotace pro zemědělce. A já bych se ho rád zeptal prostřednictvím předsedajícího: Vážený pane poslanče, a proč jste to tedy tak neudělali, když jste zrušili zelenou naftu? Proč jste tedy nezakotvili do zákona kompenzaci formou dotace a teď dáváte nové vládě knížecí rady v tomto smyslu? Tam žádná kompenzace ze strany vaší vlády zemědělcům poskytnuta nebyla.
Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Pane ministře, já se omlouvám.
Zákon o auditorech je právní normou regulující profesi statutárního auditora, výkon auditorské činnosti auditory a auditorskými společnostmi, činnost profesní samosprávy a výkon veřejného dohledu nad těmito činnostmi. Prvotním cílem předloženého návrhu je zabezpečit kvalitu a účinnost systému kontroly řádného výkonu auditorské činnosti úpravou některých jeho parametrů. Rada pro veřejný dohled nad auditem, která v České republice vznikla v roce 2009, plní tuto dohledovou funkci. Ukázalo se však, že je potřebné posílit její postavení, aby svou zákonnou kompetenci v oblasti dohledu nad výkonem auditorské činnosti mohla účinně realizovat. Mezinárodní spolupráce dohledových orgánů je další oblastí, v níž bylo potřeba provést úpravu. Toto jsou klíčové oblasti úprav. Proto jsou auditoři podrobováni velmi přísným požadavkům na odbornost, nezávislost a etické jednání. Řádný audit ve veřejné správě při přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí je pak pozitivní celospolečensky. Tímto konstatováním bych své úvodní slovo zakončil a požádal vás o propuštění tohoto zákona do druhého čtení.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Milá vládo, pane ministře, kolegové a kolegyně, dovolte mi, abych se k tomuto tisku vyjádřil z pozice zpravodaje. Musím tedy říci, že jde o totožný návrh novely zákona o auditorech, který byl schválen již vládou Petra Nečase, ale z důvodu rozpuštění Sněmovny nebyl návrh schválen. Přínosem předloženého návrhu zákona bude zajištění lepšího fungování auditorského trhu. Rád bych potom ještě sdělil, že můj návrh je také pro propuštění tohoto návrhu do druhého čtení s přikázáním rozpočtovému výboru. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nemám nikoho přihlášeného. Dobrá tedy. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak, přistoupíme tedy k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru, zvedněte ruku a zmáčkněte tlačítko. Je to hlasování s pořadovým číslem 16, do kterého je přihlášeno 177 poslanců. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Přistupujeme k projednávání bodu číslo Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.
Děkuji.
Cílem tohoto zákona není primárně postihovat lichvu, tedy trestnou činnost. Naším cílem je v tomto zákoně, který tady teď projednáváme, stanovit nějaké hranice pro spotřebitelské úvěry, aby lidé bez ohledu na své schopnosti věděli, že ročně nezaplatí víc, než je společensky přijatelné. O parametrech úroků můžeme a jsme přece ochotni diskutovat. Vláda také poukazuje na různorodost firemních produktů a souvisejících podmínek, ale právě tohle, tato spletitost, kdy se běžný člověk ve finančních produktech nevyzná, je přece důvodem, proč přijímat jednotná pravidla, a o to se tady snažíme. Pochopitelně neplatí ani poslední námitka vlády, která se týká nějakého úniku dlužníků na černý trh. Je třeba říct, že posilovat postavení bank je z mého pohledu absolutní nesmysl, protože jejich nesrozumitelné a často absurdní poplatky patří v České republice k nejvyšším na světě a naše banky jsou také díky tomu nejziskovější. Je třeba pravý opak, tedy vytvořit jednoduchá, čitelná a férová pravidla, za kterých si může každý občan České republiky půjčit. Cílem je, aby lidé neplatili lichvářské úroky ze smluv, kterým nejsou schopni porozumět.
Omlouvá se pan poslanec Matěj Fichtner od 18 hodin do konce dnešního pracovního dne. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Zelienková.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dobré odpoledne. My jsme se s kolegyněmi Berdychovou a Pastuchovou opravdu snažily najít řešení, jak vytvořit nějaký pozměňovací návrh, který by vyhovoval tak, aby byl pro občany, pro legislativu nějakým způsobem schůdný. Vím, že Ministerstvo spravedlnosti na lichvě pracuje, je to pro ně priorita a udělají maximum pro to, aby se problém lichvy řešil.
Nyní pan poslanec Radim Fiala. Připraví se pan poslanec Václav Votava.
Nové vyšší sazby by měly výrazný dopad na tuzemský trh. Proti současným cenám cigaret by se cena krabičky zvýšila o šest a sedm korun, což by znamenalo přibližně o tři koruny více, než je dopad do cen v předloženém návrhu. Skokové navýšení cen cigaret je spojeno s vysokým rizikem přechodu spotřebitelů na černý trh, jehož nárůst byl zjištěn i v současné době. Opatření se vztahuje na jednotková balení cigaret určená k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou obsahující jinou než novou sazbu daně. Účinnost je navrhována k prvnímu dni třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona.
Takže nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Ladislava Šincla, aby se ujal slova.
Vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, myslím si, že velká část informací již byla panem ministrem a předkladatelem řečena. Důvodem návrhu je změna směnného kurzu koruny k euru. V této souvislosti by měla i navrhovaná úprava představovat pozitivní dopad z hlediska zdraví obyvatel České republiky.
Chci upozornit na rizika, která nese tento vládní návrh. Já bych se do této polemiky nepouštěl. To je první věc, kterou bychom měli ve výborech debatovat. Myslím, že je dobře, když hledáme nějaké nástroje proti předzásobení. Nicméně to navržené řešení je možná úředně jednoduché, ale dotýká se desítek tisíc drobných prodejců, kteří když neprodají včas cigarety, které nakoupili, za které zaplatili daně, je můžou někam vyhodit.
Ale vy jste zrušili zelenou naftu jenom proto, abyste na úkor zemědělců ušetřili peníze ve státním rozpočtu. A zelená nafta byla jednou z možností, jak pomoci našim zemědělcům v této situaci, kdy ty národní dotace jsou dlouhodobě pod úrovní národních dotací, které se poskytují v Německu nebo v Rakousku. Pak se nedivte, že se vracíme k řešení, které má určitou stabilitu. A má mnohem větší stabilitu než každoroční diskuse vlády o tom, jak bude vypadat státní rozpočet a jaké priority v rámci toho státního rozpočtu budou uplatněny. Pro zemědělce je to mnohem větší jistota z hlediska schopnosti ušetřit finanční prostředky, pro ty zemědělce, kteří skutečně provozují zemědělské podnikání. To byly ty důvody, proč se vládní koalice vrátila k obnovení zelené nafty a dohodli jsme se na tom v rámci koaliční smlouvy, a to byly také ty důvody, proč jsme předložili dvě samostatné novely zákona o spotřební dani. Ano, je to spotřební daň, ale týká se to dvou odlišných oblastí, a jak jistě sám vidíte a cítíte, jsou to dvě odlišné politické debaty, které tady na půdě Poslanecké sněmovny povedeme.
Děkuji panu premiérovi. Nyní má slovo v řádné přihlášce pan poslanec Miroslav Kalousek.
Promiňte pane premiére, ale teď jste překroutil to, co jsem říkal. Já jenom říkám - já jenom respektuji rozpočtové priority vlády. A to nepochybně máte. Protože, upřímně řečeno, mluvíte-li o stabilním nástroji, pane premiére, víte stejně dobře jako já, že do českého zemědělství jde ročně zhruba 35 miliard korun tím dotačním způsobem. Ano, každá vláda bude mít své jiné priority. Samozřejmě připočte. A přizpůsobí tomu i tu výši dotací. To nejsou dvě oddělené věci. To je jeden balík peněz, který dostává české zemědělství. Ale především máte v programovém prohlášení, pane premiére, také boj proti daňovým únikům. A vy ho tam znovu zavádíte. Na druhou stranu - vezměte si, od kdy jste ministr vy a jak dlouho to trvalo, než jste tuto velmi jednoduchou novelu předložil. Ale tyhle dvě věci nám pro tu devadesátku nedovolily zvednout ruku. Protože ty dva problémy, o kterých jsem mluvil, se daly projednat během pěti dnů.
Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi.
Děkuji za slovo.